Naprosto přirozený tržní princip a racionální přístup. Navíc je třeba říci pro nezemědělce, že řepka je výborná meziplodina, tedy bylo to i prakticky vítáno jako dobrý způsob střídání plodin, především s obilovinami. Ponechme teď stranou proč. To je na jinou diskusi, ale neméně zajímavou. Zemědělci tedy po schválení tzv. biopaliv uvítali možnosti nového byznysu, který se přímo nabízel a byl částečnou náhradou za neustále se zvyšující a méně rentabilní rostlinnou výrobu s nízkými cenami komodit. Je to podpora především zemědělců, opakuji českých zemědělců rostlinářů, kterým se nevyplácela živočišná výroba, protože její podpora oproti našim sousedům byla naprosto nesrovnatelná a stáda zvířat se doslova likvidovala jako na běžícím pásu. To je taková menší výzva pro pana ministra zemědělství. Například to, že zelená nafta byla schválena zase pouze a jen pro rostlinnou výrobu a ne pro živočišnou, bylo chybou. Je to bohužel setrvačnost minulých vlád a mělo by to být velmi rychle napraveno, protože je tím silně potlačena konkurenceschopnost živočišné výroby vůči okolním zemím. Máme tedy ze dne na den tuto podporu zastavit? Samozřejmě že ne, byla by to další rána našim zemědělcům. Musíme pracovat na dlouhodobé strategii v této oblasti, možná postupném snižování míry podpory nebo zvýšení, prostě pracovat na dlouhodobých vizích, které musíme upřednostňovat před krátkodobými politickými i ekonomickými zájmy. Nemám na mysli teď socialistické plánování, ale strategické plánování ve jménu národních zájmů, podpory průmyslu a hlavně potravinové soběstačnosti. Začněme myslet trochu více dopředu v horizontu rozhodně delším, než je volební období poslanců a vlád. Pojďme v zájmu našich podnikatelů, zaměstnanců a vůbec všech občanů naší země strategicky myslet a plánovat. Jsme malá země, ale plná velmi schopných lidí, kteří však jen hledí s úžasem na úzké partikulární zájmy politiků volených pouze a jen na čtyři roky. Proto jsem já osobně šel do politiky. Pojďme se opravdu všichni, vpravo i vlevo politického spektra, zamyslet nad zájmy této země jako celku. Podporujme celé české hospodářství bez ohledu na to, zda se jedná o průmysl, služby či zemědělství. Přitom se dívejme především na to, co dělají okolní země, abychom zajistili konkurenceschopnost - opakuji konkurenceschopnost - a neříkali stále: to nejde, EU to nedovolí. Když za nás do Bruselu budou jezdit borci, co umějí jasně a tvrdě argumentovat, často proti jasným zájmům bývalé patnáctky - dělají to tak všichni, dělejme to i my. Naše konkurence není de facto u nás, ale čeká za hranicemi naší země a těší se na naše chyby. Nedělejme je, a když už je uděláme, poučme se z nich.
Děkuji panu poslanci Pavlu Šrámkovi. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura a poté pan ministr Jurečka, který má přednostní právo.
Pan poslanec Šrámek si vlastně stěžuje sám na sebe. Ale vy jste to zavedli, tu zelenou naftu, znova. Takže pokud to bylo chybně zavedeno, tak neříkejte, že to bylo jenom za minulých vlád, ale i za vaší vlády. A když už mluvím, tak si vzpomeňme, co udělal Senát s tím, když jsme poslali dvě novely stejného zákona do Senátu. A tentokrát máme tři novely, ne dvě. No protože jste to potřebovali především rychle udělat, že ano, a na námitky opozice jste jako mnohdy nedali.
Čili se dá říct, že zhruba za týden občané připojili téměř dvojnásobek podpisů, a je vidět, že to je opravdu aktuální palčivý problém, který naše občany pálí. Zúčastnil jsem se toho. My vlastně nevíme, kdo tady přichází. To pokládám za velmi nebezpečnou situaci. Problém není nový, ani není krátkodobý. On se v podstatě nevyřešil. To už je velmi blízko. Já jsem člen rozpočtového výboru, momentálně se probírá rozpočet, jestli v rozpočtu na tento rok se udělají nějaké rezervy, jestli se s touto částkou bude počítat v rozpočtu na příští rok v návrhu jednotlivých kapitol. Nedělejme si iluze, ono nás to bude stát peníze, finance, a nebude jich, obávám se, málo. A odpověď na tuto otázku jsem také nedostal. Když už jsem se tedy dostal ke slovu, tak využiji ještě jeden bod, o kterém jsem chtěl mluvit. My jsme předložili návrh zákona o církvích, který právě souvisí s touto tematikou. Kromě současné situace na hranicích jsou zde i jiné aspekty současné krize. Je to aktualizace české legislativy, která se v mnohých bodech neumí vypořádat s nastalou situací. Cílem návrhu je podmínit přiznání zvláštních církevních práv, jako zakládání církevních škol či provozování duchovní služby ve věznicích a armádě, bezpečnostním hodnocením dané církve. Jsou to právě ty instituty, kdy může pronikat radikalismus do společnosti, ať už se radikální myšlenky dostávají do hlav mladých studentů, nebo odsouzených zločinců. Zdůvodnění vlády je dosti křečovité. V prvním bodě vláda říká, že takové opatření není potřebné a že omezuje nediskriminační přístup k církvím.
Myšlenka není originální, je v podstatě opsaná ze slovenského modelu, kde v srpnu roku 2010 tehdejší premiérka paní Iveta Radičová přišla s myšlenkou, že pokud se hospodaří s veřejnými prostředky, tak se s nimi má hospodařit veřejně. Teď jsme už v rekordním čase, ale pevně věřím, že to není na překážku toho, aby zákon byl nakonec schválen. Ale samozřejmě víme, že je ďábel vždy skryt v detailu a v tom, jak je výsledné znění. To, že smlouvu nejprve je nutno zveřejnit předtím, než nad ní lze provést jakékoli plnění. Víceméně navrhuje to, že tato vláda má zákon schválit, ale platit účinně má až pro příští vládu, což si nemyslím, že je úplně ten správný postup. On se totiž obrací dovnitř. On říká, že ten sud je nejdříve potřeba ucpat, aby z něho ty finance neutíkaly, aby se s nimi nakládalo efektivně.
Nyní faktickou poznámku pan poslanec Radek Vondráček, po něm pan poslanec Martin Komárek.
Já bych ještě reagoval na kolegu Klána. Naše oddělení IT na náš dotaz řeklo, že navýšení nákladů nula, že jsou na to připraveni, protože už to stejně dělají. To je konkrétní příklad z praxe, co vám na to můžu říct. A že se tam ti lidé dívají, to je prostě fakt. Normálně se tam člověk asi nepodívá, ale jsou prostě typy, co se tam budou dívat pravidelně.
Já děkuji panu poslanci Vondráčkovi za příklad dobré praxe. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Komárek, po něm pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. On říkal, že maximálně čtyři. Maximálně čtyři! Pro toho, kdo je IT nešikovnější, jako já, maximálně půl hodiny. Čili podle mě skutečně nelze mluvit o nějaké přílišné byrokratizaci.
Dalším řádně přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Jan Klán.
Děkuji za slovo.
Děkuji.
Je to k oboum dvoum.
Prosím oběma dvěma, abychom mluvili správně česky.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já si právě myslím, že se jedná o byrokratizaci. A to z toho důvodu, že tady existuje uplatňovaný princip subsidiarity. Já bych to považoval v rámci sledovaného cíle právě za správné, přiměřené opatření v rámci existujícího a deklarovaného principu subsidiarity, který sdílíme napříč Evropskou unií.
Nyní prosím pan předkladatel.
Ta odpověď je jednoduchá. Práce by těm, kteří ty informace zveřejňují, neubylo, ale efekt toho zveřejnění by se výrazně snížil.
Děkuji.
Z mého pohledu - já to považuji za absurdní argumentaci.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Klán.
V kolika zemích je ten registr smluv a je funkční. Můžu pochopit to, že se bude odpovídat až v závěrečných slovech nebo na konci.
Děkuji panu poslanci Klánovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Adamec.
Děkuji, pane předsedající. Musím ale tady reagovat na něco, co tu padlo. My tady jednáme veřejně s lobbisty? Rekonstrukce státu? Já to opravdu nevím. Já to fakt nevím, kdo to je. Ale vím, co jsou zač! Protože nevím, jak vám, ale mně před volbami přišel do schránky letáček, ať podepíšu jakýsi materiál, jinak že mi to u mých voličů pěkně osolí. Což také udělali, protože já zásadně vyděračům nikdy neustupuji a neměla by jim ustupovat ani současná koalice! Já si myslím, že prostě vyděračům se neustupuje a s vyděrači se nejedná! Je to v pořádku. Když se podíváte do těch náhledů na ten také registr, tak zjistíte, že většinou řadoví občané se tam nedívají. A kdo se tam dívá určitě, to jsou novináři. Ale víte, co je kouzelná pointa těchto záležitostí?
Z pracovních důvodů pan poslanec Jiří Zemánek. Pan poslanec Karel Černý, který se omlouvá na dnešek i na zítřek. Pan poslanec Ivan Gabal z dopoledního jednání bez uvedení důvodu. Tím jsem doplnil omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Myslím, že to bude vhodnější. To je tedy k tomu, co je asi nejpodstatnější z toho, abychom si ozřejmili, v jakém jsme stavu projednávání. Jako první bod, ano?
Návrh mám stejný.
Děkuji za slovo. A to proto, že se obávám a nejsem si jist, zda večer bude schválena schůze o imigrantech v 18 hodin. Tak bych chtěl navrhnout změnu programu již teď. Nikoli přímo k těm imigrantům, ale k daleko důležitějšímu problému, a to vůbec k setrvání České republiky v Evropské unii.
Máme na to půl hodiny, mimo jiné, podle jednacího řádu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dovolte mi přednést návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje problém nelegální imigrace za zásadní ohrožení bezpečnosti České republiky. Odpovědnost za tento stav nese politika a fungování Evropské unie. Poslanecká sněmovna vědoma si odpovědnosti k občanům České republiky vyzývá vládu České republiky k přípravě zákona o referendu, kde občané České republiky budou mít možnost vyjádřit se k dalšímu setrvání naší země v Evropské unii." Tedy tím končí toto usnesení. Ještě před několika měsíci jste se smáli a žertovali o kebabu. Stejně tak jak jste se smáli před chvílí, kdy jsem toto usnesení navrhl. Dnes už vás smích přešel. Nelegální migrace je vážný problém a vyžaduje zásadní kroky. Za nelegální migraci je zodpovědná politika a fungování Evropské unie. Jde o prokazatelný fakt. Tato destabilizace zesílila celý problém. Jsou to orgány Evropské unie, europarlament a Evropská komise, kdo podporuje řešení nezákonné imigrace na úkor členských států. To ony onen problém způsobily a to my za něj teď máme zaplatit. Evropská unie podporuje dlouhodobě multikulturní koncept Evropy.
Ještě jednou vás přeruším, pane poslanče, a požádám kolegy o klid. A to včetně pana ministra.
Tento koncept je nebezpečnou ideologickou vizí, která vybízí národy Evropy k rezignaci na vlastní budoucnost. Jde o falešný projekt jednotného euronároda, kde imigrace má být tavicím kotlem, ve kterém zmizí národy Evropy. Nejde o havárii systému, jde o průvodní jev jeho stavby. Naši občané mají plné právo na odpor k tomuto plánu. Měli by cítit podporu nás poslanců a samozřejmě vlády. Proto musíme jednat a jednat o řešení podstaty věci. Občané musejí dostat příležitost si svou budoucnost zvolit za férových podmínek. V referendu o vstupu do Evropské unie byli oklamáni. Tohle, co nám dnes Evropská unie skutečně přináší, to nikdo z nich nechtěl. Lisabonskou smlouvu jste jim vnutili a neptali jste se jich. Řešení nelegální imigrace znamená ukončit členství v projektu superstátu Evropské unie. Legitimní je v tomto případě pouze vůle občanů. Sněmovnou je k tomu první krok. Děkuji za pozornost.
Já jsem samozřejmě připraven v 18 hodin tady být v Poslanecké sněmovně. Respektuji to, že byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k tématu, které je velmi závažné v rámci celé Evropy. Jsem připraven informovat Poslaneckou sněmovnu o pozici vlády České republiky k této situaci. Čili počítám s tím, že zde budu, že poskytnu Poslanecké sněmovně příslušnou informaci. A pak je jenom na Poslanecké sněmovně, zdali v této situaci schválí program mimořádné schůze, nebo neschválí program mimořádné schůze. Ale to je věc Poslanecké sněmovny, jak se rozhodne. V každém případě informace z pohledu vlády tady v 18 hodin zazní. Zároveň zpracovalo souhrnnou tabulku s údaji o vydaném majetku za roky 2013 a 2014 a jednotlivé formuláře byly dále postoupeny Českému statistickému úřadu, který je zpracovává pro statistické účely. Dle informací, které má Úřad vlády k dispozici, zatím k vydání žádného majetku nedošlo. Příspěvek na podporu činnosti vyplácený 17 církvím a náboženským společnostem nelze považovat za nový model financování platu duchovních. Příspěvek má pomoci odstranit důsledky mnohaleté hospodářské závislosti církví a náboženských společností na státu. Z těchto důvodů je také omezen okruh příjemců příspěvku tak, aby příspěvek neumožnil vznik dalších na státu závislých církví a náboženských společností. Počet výzev se mění, protože stále dochází k jejich postupování mezi povinnými osobami pro nepříslušnost. Pokud nedojde k uzavření dohody mezi povinnou osobou, což je Státní pozemkový úřad, a oprávněnou osobou, oprávněná osoba může podat návrh na správní řízení. Nejvíce výzev obdržel Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj: 538, následovaný Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj: 387 a Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj, kde to bylo 381 výzev. Pokud jde o situaci v Lesích České republiky k 7. červnu letošního roku - údaj o celkovém počtu výzev. Dohody schválené Státním pozemkovým úřadem. Pokud jde o správní řízení... Tady se jedná v gesci Ministerstva zemědělství o Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Vltavy, Povodí Ohře a Povodí Labe. Vzhledem ke specifické situaci pozemků, například původní pozemek je dnes velmi často zatopený například vodou z přehrady, se vydávají pozemky ojediněle. Tolik tedy doplnění mé odpovědi na písemnou interpelaci pana poslance Grebeníčka. Předpokládám, že po dnešním jednání monitorovacího výboru bude připravena další zpráva pro jednání vlády České republiky, a tato zpráva bude přirozeně také následně publikována.
Prosím, vaše dvě minuty.
Vážený pane premiére, nemůžete věřit všemu, co vám vaši spolupracovníci připraví. je sekce vládního výboru k dopadům zákona o majetkových vyrovnáních. V této sekci není ani jedna čtvrtletní zpráva o výsledcích práce toho výboru. Půl roku už tento výbor podle webu vlády nezasedal.
Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Karel Fiedler.
Děkuji za slovo. A teď bych chtěl reagovat na to, co tady říkal před chvilkou pan premiér. Pane premiére, nezlobte se na mě, prostřednictvím pana předsedajícího samozřejmě, ale vy jste tady neuváděl pravdivé informace, ale dokonce jste si ve vašem vystoupení sám protiřečil. Tím si sám protiřečíte. Chtěl bych vyvrátit vaše tvrzení o tom, že poslanci hnutí Úsvit tlačí na to, aby se vydávalo co nejrychleji. My přece říkáme, že chceme posunout tu lhůtu pro vydávání, aby naopak všechny ty případy mohly být posouzeny bez spěchu, bez časové tísně, bez chyb. Ten termín jsem navrhoval já, prodloužit do konce roku. Uvidíme, jestli to bude vůbec stiženo. Mluvím o chybách, o omylech, což v tom původním zákonu řešeno není, a tak jeden z mých pozměňovacích návrhů se tímto zabývá. Není v žádném případě pravda, že my tlačíme na rychlost vydávání. Opakuji, není to pravda. A očekávám od vás odpověď na ty dvě zásadní věci - já zopakuji: co uděláte s překračovaným termínem a co uděláte podle údajů Českého statistického úřadu s nadhodnoceným majetkem.
To byl poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Podobně jako kolega Karel Fiedler se ohradil proti jistému tvrzení premiéra, musím se ohradit i já. S tím totiž přišla sociální demokracie a v programu na dnešní schůzi přece máme iniciativu, kterou vede kolega Tejc. Tak já samozřejmě bych to prvenství rád přijal, ale opravdu to patří sociální demokracii a jsem zvědavý, jak se s touto iniciativou nakonec popasuje zde ve Sněmovně. Vzhledem k tomu, co tady přednesl premiér Sobotka, co tady v rozpravě zaznělo, musím bohužel vyslovit nesouhlasné stanovisko a vy hlasováním rozhodnete, kam věc bude pokračovat.
Děkuji panu poslanci Grebeníčkovi. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Kolega Vyzula se s ním nespokojil. Paní ministryně Valachová tady není.
Děkuji, pane předsedající.
Ptám se tedy, kdo je pro přerušení této interpelací v hlasování číslo 76, které jsem zahájil.